Mimo jiné, že si vyhrazujeme právo zachovat jakékoli opatření o poskytování sportovních a rekreačních služeb. Kanaďané u nás nebudou toto moci poskytovat. Co je zajímavější a co se bude týkat možná většiny zde přítomných pedagogů, školáků a členů školského výboru, že Evropská unie si s výjimkou České republiky, Holandska, Švédska a Slovenska vyhrazuje právo přijmout či zachovat jakékoli opatření, pokud jde o poskytování jiného soukromě financovaného vzdělávání, tzv. jiného než primárního, sekundárního, postsekundárního vzdělávání a vzdělávání dospělých. Čili my se vzdáváme do budoucna ve prospěch partnerů. Možná je to z těch ostatních stran Evropské unie, že taky slyší trávu růst, jak se říká. Ale daly si to tam, že budou moci v budoucnu toto opatření přijmout. Z tohoto pohledu by se zdálo, že vše je v nejlepším pořádku. Otázka je, a dostanu se k tomu potom ve zdravotnictví, že z tohoto systému úplně vypadli poskytovatelé dopravní služby v tomto oboru. Teď to bude úplně liberalizováno. K nim se dostanu ve svém podrobném výčtu jednotlivých států, které se takhle chrání. Hodně diskutována tady minule byla z mé strany samozřejmě taxislužba. Jinými slovy, milí pražští zastupitelé, pokud vstoupí CETA v platnost v této oblasti, bude jediné možné kritérium regulace taxislužby na vašem území, opravdu, test ekonomické potřebnosti pro Českou republiku. To je jediná možnost, jak potom uplatnit své výhrady. Pozitivní přístup v krátkosti hovoří o tom, ten pozitivní seznam, o tom, že ano, máme nějaké regulace a ty, co v budoucnosti přijdou, budeme uplatňovat. Bude se tím muset zabývat byrokracie Bruselu. Rakousko například si vyhrazuje právo přijmout či zachovat jakékoliv opatření, pokud jde o poskytování soukromě financovaných sanitních služeb. Rakušáci na to mysleli. Může říci ne, ne, ne, tady už funguje státní sanita, já vás tady nechci! Přiznám se, nejsem odborník v dálkovém vzdělávání, ale asi Rakušáci cítí obavy, že by je to mohlo ohrozit.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 60. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Chtěl bych vás informovat, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci a členové vlády: pan poslanec Adámek do 16. hodiny, osobní důvody. Zeptám se pana ministra Hermana... Tak pan ministr Herman je přítomen a ruší omluvu. Pan ministr Chovanec zahraniční cesta, pan ministr Štech zdravotní důvody, pan ministr Ťok pracovní důvody a pan ministr Zaorálek rovněž pracovní důvody.
Navrhuji tuto závěrečnou zprávu jako první bod dnešního jednání.
Ano. Děkuji.
Děkuji, pane předsedo. V tomto usnesení jsme vyzvali vládu České republiky, aby zastavila veškeré platby členských příspěvků České republiky organizaci OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu UNESCO ze státního rozpočtu v letošním roce a aby tyto platby byly zastaveny i v letech nadcházejících, pakliže tato organizace bude pokračovat ve své nenávistné rétorice vůči Státu Izrael a bude i nadále podléhat politizaci. Překvapilo mě to stejně jako většinu z vás, kteří jste to dostali, takže jsem se obrátila na pana ministra zahraničních věcí s interpelací. Dotazovala jsem se, co tím básník chce říct. Ministr Zaorálek reagoval tím, že jej skutečně popudilo usnesení Poslanecké sněmovny, které bylo kritické k politizaci UNESCO a které vyzvalo vládu, aby zvážila zastavení financování této organizaci, pokud nepřestane její politizace ze strany arabských států a pokud budou pokračovat v nenávistné rétorice směrem k Izraeli. Ministr zahraničí Zaorálek se zřejmě zalekl diplomatické nóty, kterou se ohradilo palestinské velvyslanectví v Praze, a předvolání vedoucího styčného úřadu v Ramalláhu k vysvětlení na palestinské ministerstvo zahraničí. Zároveň v odpovědi na interpelaci pan Zaorálek píše, že Česká republika nemůže přestat platit příspěvky mezinárodní organizaci UNESCO, protože by to bylo v rozporu s mezinárodním právem, a tedy v rozporu s Ústavou České republiky. Nechala jsem si, kolegyně a kolegové, zpracovat analýzu Parlamentního institutu, zda neplacením příspěvku UNESCO skutečně dojde k porušení Ústavy České republiky či závazku dodržovat mezinárodní smlouvy. Tato analýza toto tvrzení ministra zahraničí Zaorálka nepotvrdila.
Já se velmi omlouvám a prosím sněmovnu o klid!
- s dotazem, co bylo obsahem zmíněné diplomatické nóty a jaký byl obsah vysvětlení vedoucího styčného úřadu České republiky v Ramalláhu na palestinském ministerstvu zahraničních věcí. Zároveň vláda byla požádána, aby odmítla diskusi, která probíhala na pléna Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Kolegyně, kolegové, připadá vám to normální? Obdobná je i informace ze schůzky vedoucího styčného úřadu České republiky v Ramalláhu se zástupci -
Prosím, abyste se usadili na svá místa jak vlevo, tak vpravo.
Bude tedy na nás, abychom se snažili najít takové řešení, nebo na vás, kdo zde budete v příštím volební období, aby k tomu nedocházelo. Pokud vezmu další informace, které jsou zde uvedeny, hovoří se zde o nevhodném výkladu veřejného zájmu v přípravném řízení, a kdy tento veřejný zájem má převyšovat neveřejnost přípravného řízení trestního. O tom zde Martin Plíšek hovořil. Veřejný zájem někdy říká, že veřejnost má právo být informovaná o tom, že je starosta obce, poslanec, senátor, člen vlády nebo někdo jiný, veřejně známá osoba, herec trestně stíhán. A nevím, proč informace tohoto charakteru mají být ve veřejném zájmu sdělovány. Naopak se z tohoto interního aktu dozvíme, že při poskytování informací o osobách se neuvádí jejich rasová příslušnost nebo jiné skutečnosti způsobilé navodit rasovou nesnášenlivost nebo negativní emoce vůči cizincům, národnostním, etnickým nebo jiným menšinám. Možná z nich dostaneme, že se jednalo o cizince. My na to nemáme právo, protože to přeci není veřejný zájem a převyšuje soukromý zájem na ochraně osobních údajů této osoby. Z navrhovaných opatření, která vyšetřovací komise předkládá, u některých mám své pochybnosti. Určitě to je kvalifikovaná skutková podstata a myslím si, že si zaslouží nejenom naše opovržení. Prostě bych ho vyhodil bez nároku na všechno. Protože jedině bez tvrdých postihů takovýchto lidí, kteří mají stát na straně práva a spravedlnosti, ale za cokoli, a nebudu zde nikoho obviňovat, za cokoli se postaví na hranu zákona nebo na jeho druhou stranu, si nemůžeme vážit.
Takže když to shrnu. Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek hodil přes palubu našeho největšího a historického spojence na Blízkém východě Izrael, když se zalekl palestinské pozice a pokáral Sněmovnu. Je to totéž jako mlčení, když represivní režimy rozhodují v OSN o lidských právech nebo právech žen. Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek se vymlouvá na Ústavu České republiky, že není možné pozastavit příspěvky do UNESCO. Jeho výklad přitom znamená, že se Česká republika nemůže chovat suverénně, podobně jako Izrael a Spojené státy, které tak protestují proti jednostrannosti a politizaci této instituce OSN. Jeho vyjádření je velmi alibistické a i podle vyjádření Parlamentního institutu nedochází k porušování Ústavy České republiky tím, že dojde k postavení vyplácení příspěvků UNESCO. Dokonce i samotná Ústava UNESCO v části C v čl. 8 sama předvídá a upravuje proces a důsledky neplacení příspěvku UNESCO. Vláda, potažmo ministr zahraničních věcí by měli Sněmovně vysvětlit a objasnit, jakým způsobem reagovali na usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 23. května, které konkrétní kroky učinili, aby skončila politizace UNESCO a aby na mezinárodním poli nedocházelo v otázce Jeruzaléma k překrucování historických faktů. Zároveň by měli vysvětlit , jak se postavili k výzvě neplacení členských příspěvků České republiky do UNESCO, zvláště když to není protiústavní, jak tvrdí Parlamentní institut.
Já jsem vám čas přidal, ale už to je opravdu pět minut.
Z tohoto důvodu navrhuji dnes zařadit do programu dnešní schůze název usnesení Ignorace usnesení Poslanecké sněmovny ve věci politizace UNESCO vládou České republiky a její politika ve vztahu ke Státu Izrael.
Děkuji, pane předsedo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně a vážení kolegové, to byla kadence slov. Já budu určitě pomalejší, ale navážu na kulomet a budeme mluvit o zbraních. Já bych, vážené kolegyně a vážení kolegové, chtěl zařadit nový bod, který by se jmenoval Informace vlády k aktuálním problémům ve střeženém prostoru Vrbětice. Jak jste možná zaznamenali, média o tom ani ne tak moc mluví, ale je to velmi zásadní informace a velmi zásadní věc. A informace z médií hovoří o desetitisících kusů. Můžeme mluvit o tom, jak jsou tyto pušky znehodnocovány - a víme, že problémy byly na Slovensku. Děkuji za vaši podporu i za to, že jste mě vyslechli.
Pan předseda Faltýnek.
Dobré odpoledne. Jestli by byla vůle ve Sněmovně z technických důvodů to zařadit za bod číslo 49, což je poslední bod bloku zpráv ministra financí.
za třetí, zda informace takto získané nebyly zneužívány k ovlivňování politické soutěže nebo destabilizaci demokratického právního státu. Docházelo. Takže z mého pohledu, přestože jsou kontrolní mechanismy nastaveny, tak k únikům dochází. Skutečné úniky jsou prokazovány a viníci příslušně potrestáni. V těchto případech dochází k domnělým únikům, přitom se jedná o informace už nějak oznámené. Někdy k nelibosti, jindy k libosti obviněným či jiným účastníkům řízení. Takže na první otázku, zda docházelo k únikům, lze odpovědět, že docházelo, ale na to nemusela zasedat žádná vyšetřovací komise. Zde se lze jen domnívat, jaké byly pohnutky pachatelů. Někdy jen zvědavost, jindy zřejmý zájem. Toto však komise neměla možnost plně posoudit. Každý se může domnívat, jaké pohnutky a ve kterých kauzách kam vedly. Jednoznačná odpověď na tuto otázku tedy není. Všichni jsme byli svědky postupného a plíživého propojování byznysu s médii a následně s politikou. Tajná zpráva o stavu kybernetické bezpečnosti. Odpověď na tuto otázku po jednání komise nelze určit, ale každý si může udělat svůj úsudek. Závěrem: Mám za to, že byť komise plně neodpověděla na Sněmovnou definované otázky, tak její jednání mělo smysl a závěry a doporučení vládě by měly přispět ke zlepšení situace. Pod závěry komise jsem se podepsal a doporučuji Sněmovně zprávu přijmout.
Bere na vědomí závěrečnou zprávu vyšetřovací komise. Vyzývá vládu, aby zvážila předložení
Zpravodajem hospodářského výboru byl pan poslanec Stupčuk.
Všichni tušíme, že s registrem smluv je potřeba něco udělat. Tímto zahajoval jednu debatu nad touto problematikou. Senát k němu nepřijal usnesení.
Já vám děkuji, pane poslanče. Ptám se, jestli má ještě někdo zájem vystoupit v rozpravě k tomuto bodu? Tentokrát na mě nikdo kartičkou nemává... tak mám odhlásit, nemám odhlásit? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. A poprosím kolegyně a kolegy o snížení hladiny hluku.
Tento návrh narazil v Senátu. Takže tento návrh je jenom technická norma, která upravuje postupy finančního, tedy manažerského řízení a kontroly v rámci organizací veřejné správy a reguluje postupy při výkonu auditu v těchto organizacích. Připomínám, že zákon ve Sněmovně projednaly tři výbory. I díky tomuto podrobnému projednávání pak nebyl návrh zákona předmětem zásadních kontroverzí na plénu a byl touto Sněmovnou schválen, a to napříč politickým spektrem. Teď mi dovolte, abych se stručně vyjádřil k některým zásadním námitkám Senátu, které vedly k zamítnutí návrhu zákona. Ministerstvo financí připravilo kompletní analýzu projednávání v Senátu, kterou zveřejním na webu, proto se zde vyjádřím pouze ke třem nejzásadnějším oblastem. Zákon neřeší duplicity kontrol. K tomuto tématu předložilo Ministerstvo financí podrobnou analýzu, ze které vyplývá, že starostům nejvíce vadí množství kontrol souvisejících s evropskými dotacemi. V situaci, kdy Česká republika čerpá ročně více, než 100 miliard korun, je kontrolní systém nutností. Připomínám rok 2012, kdy kvůli selhání kontrolního systému bylo pozastaveno čerpání evropských fondů. Kontrolní systém evropských dotací je náš závazek vůči Unii a nelze ho omezit národní legislativou. Podle návrhu je tato kontrola odstraněna bez náhrady.
Děkuji panu poslanci Schwarzenbergovi.
Smluvní strany se dohodly.
Nyní řádně přihlášený pan poslanec Rom Kostřica. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, děkuji za slovo. Já bych se na tu Pařížskou dohodu podíval ne z klimatologického hlediska, ale z praktického hlediska. Vy si to možná neuvědomujete, ale my jsme se tím zabývali na zahraničním výboru. Říkám to v souvislosti se stoupajícími teplotami. Není pochyb o tom, že ty teploty stoupají. A uvědomte si jednu věc. Já jsem to viděl letos a viděl jsem to i minulé roky, že rozhodně ti lidé umírají. Já si myslím, že to není věc, která by byla podceňována. A navíc si myslím, že nemusíme být - Česká republika - vždycky s ostudou jedna ruka.
Děkuji.
Životní prostředí a přírodu nechráníme pro přírodu samu. No a ty příští generace, to jsou lidé. A ti lidé mají nějaká práva, garantovaná.
To, že přírodu chráníme pro sebe, nikoliv pro ni samotnou, i pro své potomky, pro své děti, vnuky, pravnuky, to je svatá pravda a je to třeba zastávat a prosazovat tenhle názor.
Já se hrozně omlouvám, že zdržuji, ale cítím povinnost na to odpovědět, neb se to jednomu z mých kolegů zdá prazvláštní. Je to zase pro ty budoucí generace. To je ten důvod.
Děkuji panu poslanci Miroslavu Kalouskovi. A nyní přihláška pana kolegy Fiedlera. Ne, s řádnou.
Ty působnosti se samozřejmě překrývají. Překrývají se jak uvnitř, tak venku. Takže ten překryv tam je. Ale znovu - to není věc, kterou by měl řešit poslanecký pozměňovací návrh na základě toho, jak se někdo vyspí.
Já vám děkuji, pane poslanče. Kdo je proti? Děkuji. Tím končím tento bod. Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Prosím, máte slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já budu velmi stručný.
Případné debaty přeneste do předsálí.
Děkuji.
Děkuji za slovo.
Já vám děkuji, pane zpravodaji. Dalším zpravodajem byl pan poslanec Michal Kučera za hospodářský výbor. Má zájem o vystoupení? A pan poslanec Jiří Petrů byl zpravodajem za výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Dále se případně připraví další poslanci.
Souběžně s předloženou samostatnou novelou zákona EIA probíhalo ve Sněmovně projednávání další novely se stejným cílem, která byla doprovodnou částí tisku, týkajícího se změn stavebního zákona. Důvodem vrácení návrhu novely
Ale co se týče kompetence Ministerstva financí, co se týče centrálního auditu, tak s tím prostě, kolegové, nic neuděláme. Do roku 2012 tady byla přenesená působnost, kdy ministerstvo mělo pouze metodiku a auditní výkon byl u jednotlivých programů, ať už u hejtmanů, nebo na ministerstvech. Jasný požadavek Evropské komise, že se to musí zcentralizovat na Ministerstvu financí, byl jednou z pěti podmínek, aby se obnovilo čerpání. Těžko si umím představit, jak do té doby, dokud budeme čerpat z jakýchkoli operačních programů, to bude jinak.
Děkuji panu předsedovi Kalouskovi.
Děkuji za slovo. Úsměvné je, že jsem měl mluvit úplně na začátku. Mluvím zřejmě úplně na konci. Nejenom že mění terminologii, ale zavádí i nové prvky, například role ověřovatele a hodnotitele. K zákonu má být vydáno několik prováděcích vyhlášek. Je proto nutný čas, aby se orgány veřejné správy seznámily se všemi prováděcími předpisy a metodickými pokyny a potom začaly svůj dosavadní kontrolní systém měnit od základu. Kromě toho je v návrhu zákona mnoho problémů. Lze očekávat, že při tvorbě metodických pokynů Ministerstvo financí aspoň část problémů vyjasní, případně bude čas na vydání novely zákona. To je, dámy a pánové, také nutné zdůraznit. Spolu s problematickým textem návrhu zákona, jeho technickými i gramatickými chybami, jak je dále uvedeno, svědčí o nedbalé přípravě. To je úplně paradox. To jsou samé kontroly ex post, pořád po ukončení daného procesu. Ale kontrola ex ante, což je právě tato kontrola, tento zákon, tak ta nám chybí. Já se tomu nedivím. Prostě nikdo to moc nečetl. Sice připomínkové řízení bylo.
Na okraj jenom připomínám, jak se tam ta slova dostala. Mám za to, že v demokratickém právním státu je nepřípustné, aby se působnost státních orgánů nějakým způsobem překrývala. Poznámka třetí - obecná. Já bych k tomuto tématu mohl mluvit patrně ještě dlouho, ale nechci zdržovat. Vojenské zpravodajství je podle zákona, který probíráme, součástí Ministerstva obrany. Vyzývám vás, abyste zamítli senátní návrh a přidrželi se našeho původního návrhu, který schválila tato Sněmovna. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji, pane poslanče. Dobré odpoledne. Jenom vás poprosím, abyste s kolegy pokud možno na sebe nepokřikovali. O slovo se hlásí pan senátor Bublan.
Děkuji, pane předsedo. Když jsem si přečetl stanovisko senátní legislativy, tak to k tomuto bodu napsalo takovou větu, že jde patrně o nějaké nedorozumění, ke kterému tady došlo. Takže samozřejmě pokud nebudeme mít dobrou obranu, tak nebudeme bezpeční. Byla by to spíš nelogičnost než něco jiného. Víte, k tomu vždycky bude docházet a ono k tomu tak trošku docházet musí. A to není otázka zákona, jestli se tady budeme přít o slovíčka, to je otázka koordinace služeb.